Proto navrhuje pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat déle než rok, novou povinnost absolvovat adaptační integrační kurs. U všech klíčových změn je pozice Ministerstva vnitra shodná s pozicí garančního výboru a stanoviska samozřejmě sdělím během hlasování.
Otevírám rozpravu, do které je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Holomčík, kterému tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo. Takhle to napsal.
Je to konec vystoupení? S faktickou poznámkou? Pan poslanec se hlásí s faktickou poznámkou.
Ale přesto helmu oceňuji.
Děkuji za krátkou faktickou poznámku.
Hezký den, pane předsedo. Řeknu vám, o co konkrétně jde. To jsou pozměňovací návrhy, které jsem předkládal já, protože ty áčkové pozměňovací návrhy, o kterých zde budeme dnes hovořit a hlasovat, jsou pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost. Tak tento materiál vznikl ve spolupráci Služby cizinecké policie Policie České republiky a odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra.
Budeme pokračovat v odsouhlaseném programu schůze Poslanecké sněmovny. Vážené dámy a pánové, než budeme pokračovat v dnešním programu, prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb.
Dobré odpoledne kolegyně a kolegové. A teď konkrétně. Pan Jan Lička získal 31 hlasů a náš kolega Roman Onderka získal 115 hlasů, byl zvolen a stává se členem Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury. Je přítomen, takže mu mohu i z této pozice gratulovat. Do druhého kola postupují dva kandidáti, kteří se v uvozovkách utkají o to jedno neobsazené místo. Zde jsme nebyli vůbec úspěšní. I u této volby bylo vydáno a také odevzdáno 175 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 88 a v prvním kole nebyl nikdo zvolen. Do druhého kola budou tedy postupovat opět všichni tři kandidáti a z nich budeme vybírat. Dva hlasovací lístky odevzdány nebyly. Tomáš Kňourek získal 95 hlasů a byl zvolen radním Českého rozhlasu. Dále Jan Krůta 70 hlasů, Ilja Racek 63 hlasy, David Soukup 6 hlasů, Martin Vychopeň 16 a Zoša Vyoralová 61 hlasů. Na to neobsazené jedno místo tedy postupují dva finalisté s nejvyšším počtem a je to pan Jan Krůta se 70 hlasy a Ilja Racek se 63 hlasy. To byly ony čtyři návrhy, po dvou od prezidenta a po dvou od Senátu. V prvním kole nebyl zvolen nikdo, do druhého kola postupují dva finalisté a těmi jsou Stanislav Křeček s 26 hlasy a Markéta Selucká se 45 hlasy. Rád bych o to požádal předsedy klubů, grémium Poslanecké sněmovny. A poslední informace. Bylo by to do 3. dubna do 12.00 hodin.
To nejde, protože není otevřený bod a nemáte přednostní právo.
V této souvislosti se navrhuje zrušit tzv. staré kraje. Podle nové právní úpravy budou obvody jednotlivých krajů členěny na správní obvody obcí s rozšířenou působností. Vymezení okresů se v nové zákonné úpravě provádí odvozením od správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
A toto paní státní zástupkyně nezná. Nikdo s tím vůbec nic nedělal.
Faktická byla zrušena, takže jdeme do obecné rozpravy.
Takže já se z principu přikloním k vydání, byť souhlasím s mnohými věcmi, které říkala například kolegyně Černochová. Protože souhlasím s tím, že se skutečně jedná spíše o ignoranci, o nevědomost než o nějaké úmyslné útoky. Chtěl bych vyjádřit poděkování panu kolegovi prostřednictvím pana předsedajícího, panu kolegovi Roznerovi, že si tady na začátku ve své řeči tak trochu nasypal popel na hlavu. To je jistě chvályhodné. Nemám informaci, že by taková omluva proběhla.
Od toho tady nejsme. Na to jsou úplně jiné orgány. Doufám, že se máme rádi. Udělám to i v tomto případě. Ale udělám to vždy. A to je druhý model, který avizuji předem, jednoznačně předem. Prosím, nevstupujme politicky do živých kauz. Neovlivňujme trestní stíhání. Takže naopak. Vážení kolegové, bez ohledu na to, jak se ten tábor jmenoval, tak tam umírali lidé. Umírali tam lidé v příšerných hygienických podmínkách. Zemřely tam všechny děti, které se tam narodily. Jediné dítě, které se tam narodilo, nepřežilo. To si prosím uvědomme. Takže buďme velmi opatrní. A prosím, to je zásadní věc, nesměšujme svůj názor na výkup vepřína v Letech, což je věc, na kterou mám taky vlastní názor, s utrpením, které tam bylo. Jsem trochu starší, tak snad to ode mě bude znít trochu důstojněji. Zkuste se, pane kolego, omluvit opravdu těm lidem přímo. Nestačí to tady.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych i já vás seznámila se stanoviskem našeho klubu, klubu TOP 09, k tomuto hlasování ohledně toho, jestli výrok je, nebo není popíráním holokaustu. Podle mého názoru nemáme rozhodovat my tady, ale soudy. Už to tady zaznělo od obou mých předřečníků, takže bych je opakovala. Ale opravdu se nedomníváme, že můžeme něco takového rozhodnout my jako poslanci, když já na to samozřejmě mám ten názor, že ten výrok je naprosto nepřípustný a popírání holokaustu podle mého názoru se tím projevit určitě dalo a já to tak také vnímám. Takže budeme-li rozhodovat o této věci, tak mějme tuto věc právě na paměti, tento úhel pohledu. Proto budeme hlasovat pro vydání pana poslance k trestnímu stíhání.
Třetí věc je totální nedostatek průvodců v českých regionech. K tomu jste bohužel v Praze nepřihlédli, to způsobí kolaps. A čtvrtá věc je asijská potažmo klientela, které jezdí tady statisíce ročně, ale nejsou tady vůbec jazykově disponované osoby v České republice, které by to mohli provádět. Tady pan poslanec Dolínek hovořil jako zpravodaj o tom, že do roku 1998 to byla vázaná živnost. Fungovalo to tak, že ti průvodci se skupinami chodili dva, s asijskými skupinami. To znamená, jeden byl ten, který měl licenci, neuměl ani slovo japonsky ani čínsky, ale ta skupina si ho musela platit. Takže je to přesně naopak. Je to přesně naopak, ten argument v praxi. Takže vám říkám, jaká byla praxe. Je to přesně naopak. Ale já jsem nikdy neviděl jedinou písemnou stížnost, která by to potvrzovala. Takže bych vás chtěl zároveň vyzvat, abyste nějakou ukázali. Kromě toho, že to říkáte verbálně. Protože já jsem byl ve vedení Asociace českých cestovních kanceláří přes deset let, byla to známá asociace. Díky našim členům přijížděly do Prahy miliony turistů, ale nikdy jsme na asociaci nezaznamenali ani jednu stížnost na kvalitu výkladu. Ani jednou dokonce. To znamená, k nám nic takového nikdy nepřišlo. To znamená, jestli kvůli nějakému okrajovému případu chceme postihnout opravdu takhle obrovský segment s těmi výtkami, které já tady říkám, tak to je opravdu nepoměr. Já jsem přímo v té praxi každý den. A kdo si chce udělat profesní způsobilost, tak jsou tam dva stupně té průkazky. Byla tam i japonština dřív. Ale tu japonštinu teď už z toho vyjmuli, protože japonštinářů mají relativně dostatek versus toho množství té klientely, která tam chodí. Takže to není tak, že je to tam vázané i pro ty okrajové jazyky. Ale je to nejenom Německo. Turistická špičková země. No ale i tak jako tak platí, a znova zdůrazňuji, proto ten váš návrh v podstatě zřejmě, jak byl podán někdy dřív, nebo byl už promyšlován, jste na něm už asi dumali dřív, tak bohužel nejde s dobou. Takže to jsou z mého pohledu asi ty výtky, které tam jsou. A že ten návrh by fatálně postihl celou řadu segmentů, které jste podle mě na magistrátu ani nediskutovali. Nevytýkám vám to. A my tu problematiku vidíme pochopitelně hlouběji. Většina průvodců je najímána cestovními kancelářemi. Takže to si opět řekněme přeci, jak to je. Jdete k tomu prodejci a tam podáváte reklamaci. Proto opět garantem kvality té služby není průvodce. Myslím, že ten návrh - já jsem to říkal i při těch interních jednáních.
Prosím, ujměte se slova, když chvilku počkáme, než se nám Sněmovna uklidní. Myslím, že můžeme pokračovat.
Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych za hlavní město Prahu vám představila návrh V praxi jsou zaznamenávány zejména v centru Prahy při provádění před kulturními památkami, kterých je v Praze nespočet, jsou zaznamenávány případy nekvalifikovaného výkonu těchto služeb a poskytování nesprávných, nepravdivých či zavádějících informaci některými subjekty provozujícími průvodcovskou činnost bez příslušného vzdělání, protože dnes může živnost průvodce získat kdokoliv, komu je 18 let a má čistý trestní rejstřík. Na základě těchto podnětů je navrhováno v tomto návrhu, aby opět byla zařazena činnost průvodcovská v cestovním ruchu do živností vázaných, kdy by podmínkou bylo dosažení příslušného vzdělání v cestovním ruchu nebo alespoň všeobecného vzdělání a prokázání určité praxe průvodcovské činnosti, anebo také na základě předložení dokladu o rekvalifikaci nebo dokladu o vykonání zkoušky. Česká republika se řadí svým kulturním, ale i přírodním bohatstvím, historií mezi světové kulturní velmoci a tomuto postavení by měla odpovídat i úroveň informací, které jsou o ní, jejích památkách, tradicích, ale i současnosti poskytovány. Dovolte mi tedy vás požádat o podporu tohoto návrhu s tím, pokud jej propustíte do dalšího čtení, tak se domnívám, že by pak mohla následovat ve výborech podrobná diskuse za účasti odborníků, kteří by vás podrobně mohli seznámit s tím, jak důležitá ta činnost je a proč je důležité zavést tuto regulaci.
Já také děkuji a nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Dolínek.
To znamená, že i ve stávajícím složení zastupitelstva má plnou podporu.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jestli jsem správně pochopil to, co mínil pan poslanec Klaus, tak on vlastně přirovnal bezmoc této Sněmovny, na kterou se valí evropské zákony, on ji přirovnal k bezmoci našich židovských spoluobčanů, Židovské obce, kteří se shromažďovali tady někde v Praze u Veletržního paláce, když je odváželi do Terezína a pak později do Osvětimi. Já velice špatně nesu to, že tehdy jsme my, tedy ne já, ale naši předkové, občané, kteří tady žili v této zemi, že jsme to dopustili a že jsme nechali takto naše spoluobčany odcházet do těch lágrů, protože my jsme byli stát, který měl garantovat práva a chránit své občany, a my jsme to nedokázali a vlastně jsme v tom selhali. A namlouváme si, že jsme s tím nemohli nic dělat. Ale já vás upozorňuji, že dnes existuje celá řada prací Timothyho Snydera a dalších, kteří ukazují, jak v Evropě v různých zemích ta schopnost chránit své občany byla různá, byla úplně jiná například v Dánsku a jinde, a proč si tam Němci nemohli dovolit to, co si dovolili na východě. To znamená, to, že my jsme jako stát nebyli dost silní na to, abychom se zastali svých občanů, to umožnilo prostě nejdřív z Ostravy do Niska a pak z dalších částí odvážet pohodlně naše židovské občany, protože my jsme nedokázali tomu čelit. To znamená, pro mě to není tak, že to byla cizí moc, která tu zasáhla, a nic se nedalo dělat. A to je odpovědnost, kterou máme. Dokonce ji máme dvojnásobně, pokud jsme poslanci. My vlastně ručíme za dodržování práv, ústavních práv v této zemi, a pokud se to neděje, tak jsme kapitulovali a selhali. To znamená, ta bezmoc, jako si myslím, že nejsme tak bezmocní vůči Evropě, tak si myslím, že nebyla tady taková bezmoc ani vůči tomu, co se tady tehdy dělo. Já vůbec samozřejmě nejsem schopen soudit přesně tu kauzu, která se týká pana poslance Roznera, ale upozorňuji na to, že to, o čem tady jednáme, nebylo řečeno tady ve Sněmovně, ale pravděpodobně někde, policie má podezření, že jeden z nás, poslanec, se dopustil popírání holocaustu, což je vlastně něco, co souvisí s ochranou lidských práv. Tohle je role, kterou my tady plníme. A když chce někdo zjistit, jestli někdo z nás tuto úlohu neporušil, tak bychom neměli bránit tomu, aby se to zjistilo. A říkám to prostě bez toho, že já nevím, jak to bylo, ale je to naše úloha, dokonce bych řekl zásadní, kterou máme vůči všem občanům v této zemi. A pokud jí nechceme dostát, pokud někdo popírá principy, které bychom měli hájit, tak ať se zjistí, jestli je to pravda, nebo ne. Proto si myslím, že to, co řekl pan Klaus, je v něčem stejně vážné a stejně vážný problém jako to, co řekl pan Rozner. A měli bychom si uvědomit, co tady děláme vlastně, za co máme odpovědnost - také za to, aby se neopakovalo to, co se tehdy stalo. A už dnes pro to můžeme něco dělat! Tak se netvařme, že se nás to netýká a že to, co říkáme, že se nás netýká!
Budeme pokračovat v rozpravě.
Tato Sněmovna přece nemůže toto vyměnit za omluvu. Jako kdyby tady přišel pan Babiš a řekl "sorry jako, to Čapí hnízdo", tak ho nevydáme? Buď jsem přesvědčen o tom, že spáchal trestný čin, pro který stojí za to ho vydat, anebo ne.
Děkuji za dodržení času a prosím s faktickou poznámkou pana poslance Klause, poté pan poslanec Kohoutek.
Za prvé, popírání holocaustu je prasečina a je to také trestný čin. V tom jsem s vámi zcela zajedno.
Děkuji a prosím pana poslance Kohoutka.
Já také nesouhlasím s tím, co řekl kolega Rozner, ale vidím v tom paralelu, kdy jsme tady nedávno řešili, jestli vydáme kolegu Zdeňka Ondráčka, který poskytl nějaký internetový rozhovor. Protože podle mě poslanci nejsme jenom v tomto sále, ale jsme poslanci všude. Pokud se poslanec vyjádří nevhodně, což samozřejmě v tomto případě se stalo, nechť to tedy následně posoudí voliči, ale za vyjádření bychom neměli vydávat ke stíhání poslance.
Já prostě nerozumím proč. Přijdeme za dalšími profesemi, které povolujeme?
Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan poslanec Pávek. Další faktická poznámka, pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Benešík.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Ale to, co k tomu chci dodat, je, že pokud byste se rozhodli takový zákon schválit, tak by jeho účinnost musela být odložena o několik let, tak abychom neporušovali princip předvídatelnosti.
Faktická poznámka, pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Rais.
Vykonával jsem funkci starosty, ale zastupitelstvo mě nechalo zneuvolnit s odměnou nula - na moji žádost. Čili znovu opakuji, máme tady institut, nechme toto na voličích. To je možné už dnes.
Faktická poznámka pan poslanec Rais. Připraví se pan předseda Stanjura.
To je první věc. Druhá věc.
Nebudu opakovat argumenty těch, kteří vystupují proti tomu zákonu, že jsem taky proti. Motivací našich politiků, úspěšných politiků, není získat druhý plat. Za nás to vylučuji. Ohrazuji se a budu bránit své kolegy. A připomínám, že mnozí z vás, i mnozí z vás, kteří sedíte tady, to v kampani využívali proti. Voliči pak v mnoha případech, myslím, že v mém klubu šestkrát, rozhodli a na tu argumentaci nedali.
Páni členové vlády, dámy a pánové, já jsem chtěl původně reagovat na kolegu Adamce, který mluvil už před nějakou dobou. Není to zákon o zákazu kumulací funkcí. Je to zákon o zákazu nebo snížení kumulací odměn. Souhlasím s tím. Nikdo z nás to nedělá. Pochopitelně každý se nějak rozhodne.
Když nerespektujete sebe, respektujte alespoň stenografky, které to musí zaznamenat.
Já si myslím, že naopak, všechno má být transparentní. Nevidím důvod, proč bychom tady něco měli tajit, něco nepoužívat, něco snad zapomenout. Takhle příliš ne.
Nyní pan poslanec Ondřej Benešík s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Ondřej Veselý.
Ale my se bavíme o samosprávě. Já se proto ptám, jestli s tímto souhlasí Svaz měst a obcí České republiky, Sdružení místních samospráv či Asociace krajů, pokud na to mají nějaké usnesení. Opravdu nevím, nesnažím se nikoho nachytat. My tady rozdělujeme lidi do dvou skupin. Já se neodvažuji zákonem regulovat mínění voličů v úplně jiném městě, než je moje. Já jsem se sám rozhodl, že se vzdám svého platu, protože jsem nebyl schopný plně vykonávat funkci starosty a poslance. Bylo to zase moje svobodné rozhodnutí. A opakuji, tato možnost tu je, využívejte ji, nepotřebujeme na to nový zákon.
Pane kolego, nemáte pravdu. Jsou tři možnosti. A přestaňte si o nás utírat boty, protože naše strana za 140 let své existence něco pro tuhle zemi aspoň udělala.
Nyní pan kolega Jan Birke, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Nenuťte mě, abych jmenoval jednotlivé poslance, kteří tady hovoří o jiných tématech, než je novela zákona o obcích.
Děkuji, pane předsedající. Tak ještě jednou, já jsem nikdy netajil za ty tři mandáty, že kandiduji a mám dva platy. Všem jsem to vždycky říkal. Vždycky všem. Teď mluvím o komunálních volbách. V prvních komunálních volbách - výhra, stal jsem se starostou. Za další tři roky s platem poslance a starosty jsem byl lídrem Poslanecké sněmovny (?) a stal jsem se poslancem.
Já se omlouvám, ale na jednu věc musím reagovat.